Jsme si vědomi, že je to nějaké krajní stanovisko nebo krajní pozice této věci, ale jsme přesvědčeni, že to naplňuje oba podstatné znaky, tedy je to soulad s judikaturou Soudního dvora EU. Proto dáváme k pozměňovacím návrhům pánů poslanců Hellera a Michálka souhlasné stanovisko. Doplňuje se definice pojmu "totožný obsah" a "rovnocenný obsah". Tento pozměňovací návrh vychází z pokynů Evropské komise k uplatňování čl. 17 směrnice, ze stanoviska generálního advokáta a z judikátu Evropského soudního dvora ve věci žaloby Polské republiky. Jsou nám známy obavy zástupců některých dotčených subjektů, především nositelů práv týkajících se ustanovení o automatickém blokování obsahu. Nejčastěji zaznívající obavy jsou takové, že pozměňovacím návrhem dojde k zúžení výkladu povinnosti odstranit či zablokovat protiprávně nahraný obsah a že obsah, který by měl být dle názoru nositelů práv zablokován, se na úložištích bude objevovat nadále. Je to pozměňovací návrh paní poslankyně Kovářové. Souvisí s nově navrhovanou úpravou licenčních smluv v občanském zákoníku. Ale to, co navrhuje paní poslankyně Kovářová, by v této situaci nijak nepomohlo, takže tady dáváme stanovisko negativní. To je jenom takové avízo k tomu.
Vážené dámy a pánové, dobré odpoledne. Budu se snažit být poměrně stručný. Hlavní navrhované změny jsou tedy následující: vytvoření kolegia úřadu, vymezení postavení funkcionářů úřadu při výkonu dohledové a metodické činnosti a zlepšení informovanosti uvnitř úřadu. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Vích, připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Vážené dámy a pánové, dobré odpoledne. Připomínám, že kromě předsedy jsou ve vedení úřadu čtyři členové úřadu. Z nich všech včetně předsedy má být vytvořen nový orgán, tedy kolegium úřadu. Tomuto orgánu budou podle důvodové zprávy svěřeny klíčové kompetence při výkonu dohledové a metodické role úřadu, jako koordinace činnosti předsedy a členů úřadu včetně možnosti jim ukládat úkoly, schvalování plánu činnosti úřadu, vyhlášek vydávaných úřadem nebo výkladových stanovisek, rozhodování o opravných prostředcích a podobně. Důvodová zpráva dále uvádí, že i u dalších agend je navrhováno zavést povinné projednávání úkonů předsedy úřadu kolegiem úřadu. Jedná se tedy o omezení samostatných kompetencí předsedy úřadu nově vytvářeným kolektivním orgánem. Připomínám, že předseda úřadu je jmenován prezidentem republiky. To se tímto návrhem zákona nemění. Nicméně je třeba si uvědomit, že členové úřadu, tedy ty čtyři osoby, které se mají nově stát členy kolegia, a tím jejich pravomoci mají být posíleny, sice jmenuje prezident republiky, ale z návrhů od různých institucí je volí Senát. Navíc Senát má i posílenou pravomoc k návrhu těchto členů ještě před jejich volbou. Například člen úřadu může být navržen celou Sněmovnou, ale také jen jedním senátorem, což je velký nepoměr k vychýlení pravomoci v oblasti dělby moci ve prospěch Senátu. Schválením této novely by tedy došlo k neodůvodněnému dalšímu posílení pravomoci Senátu. Zastupování předsedy úřadu už je v platném zákoně řešeno. Návrh zákona je podle mého názoru zbytečný a jen vkládá zcela nestandardní omezení předsedy úřadu a zeslabení jeho pravomocí. Podle mého názoru přenášení odpovědnosti předsedy úřadu na kolektivní odpovědnost je prostě špatně. Za mne osobně tedy tuto novelu zákona v navrhovaném znění nemohu podpořit, ale pojďme se o tom bavit a jednat v příslušných výborech.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Letocha a připraví se pan poslanec Petr Sadovský. Takže je na řadě pan poslanec Petr Sadovský, připraví se paní poslankyně Helena Válková.
Děkuji, paní předsedající. Předseda stojí v čele, řídí činnost a kolegium ukládá úkoly předsedovi. Předseda jako vedoucí organizační složky státu je sám přímo osobně odpovědný za personální a materiální technické zabezpečení úřadu. Proti tomu kolektivní orgán nemá právní subjektivitu a nemá způsobilost být garantem účelných výdajů veřejných prostředků. Pominu možnost interpelovat předsedu.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo.
Docela mě to překvapilo, že to dnes je na plénu.
Děkuji, paní poslankyně. Přečtu nyní ještě dvě omluvy.
Děkuji za slovo. Navrhuji zkrácení lhůt na projednávání ve výborech ze 60 na 30 dní.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy?
Já navrhuji prodloužení lhůty na 70 dnů.
Prosím, aby nás tedy provedl, o čem hlasujeme nyní jako první.
Takže nejdříve budeme hlasovat o návrhu legislativně technické opravy, kterou jsem načetl před malou chvílí v rozpravě.
Děkuji. Hlasování číslo 69, je přihlášeno 149 přítomných, pro 148, proti žádný. Návrh byl přijat.
Jde o opravu chyby v odkazu na zákon o odpovědnosti za přestupky. Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl také přijat. Nyní tedy bychom měli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona jako celku. Návrh zákona byl přijat. Tedy konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji, panu navrhovateli. Okamura Tomio se omlouvá od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů, Okamura Hayato se omlouvá od 10 do 17 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Válek Vlastimil z celého jednacího dne z pracovních důvodů. Nyní se tedy táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Má, tak prosím, pane ministře. Děkuji. Prosím, pane ministře.
Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vážení hosté, ve třetím čtení dnes projednáváme návrh novely autorského zákona a dalších souvisejících zákonů, který transponuje dvě směrnice Evropského parlamentu a Rady. Myslím si, že jsem už ve druhém čtení poměrně podrobně představil nejenom samotný návrh novely, ale také to, co bylo už načteno...
Poprosím ještě jednou, kolegyně a kolegové, přesuňte se do předsálí, pokud chcete cokoli řešit, ať je tady klidnější atmosféra pro vystoupení pana navrhovatele.
Dovolte mi, abych jenom řekl předtím, než okomentuji některé pozměňovací návrhy, speciálně tři důležité poznámky. Tou první je to, že jsem rád, že jsme se naším společným jednáním dobrali toho, že se o tomto zákoně může hlasovat ve třetím čtení. Druhá věc je ta, že - a to platí při každém otevření autorského zákona na legislativní půdě - že tento návrh vyvolal samozřejmě řadu reakcí od dotčených aktérů. Pro autorské právo speciálně platí to, že balancuje situaci v prostředí, kde se scházejí a rozcházejí různé zájmy a kde je zapotřebí velmi opatrně v tomto ohledu našlapovat. Řekněme, že vyvolal celou řadu dalších iniciativ, které se v tom nějak objevují a které budu následně komentovat. Třetí věc, dámy a pánové, je taková, že jsme v tuto chvíli sladěni k velké většině pozměňovacích návrhů, které okomentuji s jednou výjimkou, kterou také detailně zmíním. Dovolte mi, abych nyní okomentoval čtyři pozměňovací návrhy, které se objevily ve druhém čtení, a přidal bych ještě jeden pozměňovací návrh, který už byl odsouhlasen garančním výborem, ale k němuž se teď rozvinula velká debata. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Laciny a souvisí s nově zaváděným právem vydavatelů a periodik.
Ze strany fyzických osob je automatické zřizování datové schránky, jejíž případná deaktivace vyžaduje aktivní úkon fyzické osoby, vnímáno jako příliš zatěžující. Proto navrhuje návrat k dosavadní úpravě, kdy se datová schránka fyzické osoby zřídí výlučně na její žádost, tu lze přitom učinit jednoduše i elektronicky.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Ondřej Kolář, připraví se pan poslanec Jiří Havránek. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Havránek.
Naprosto rozumím tomu, že dochází k odkladu, tedy zrušení rodných čísel, nicméně věřím, že je to odklad poslední. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.
Já jsem se tedy přihlásil do podrobné rozpravy, abych načetl několik technických pozměňovacích návrhů. První návrh je sněmovní dokument 1420, ke kterému se hlásím. Jde o přesunutí agend, které vykonávají úředníci, kteří jsou přesouváni do Digitalizační agentury.
Do podrobné rozpravy se již nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Než zahájíme projednávání bodu 28, přečtu omluvy. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Tento návrh byl vypracován na základě vyhodnocení dosavadního fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí... Tento návrh byl vypracován na základě vyhodnocení dosavadního fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a jako potřebné se ukázalo přistoupit k výslovné úpravě nastavení pravidel vnitřního chodu úřadu. Především jde tedy o vztahy mezi předsedou úřadu a členy úřadu tak, aby jejich role byly vyváženy a členové mohli být více zapojeni do činnosti úřadu. K přesnějšímu vymezení vztahů uvnitř úřadu vyzval také už v únoru 2021 tehdejšího ministra vnitra kontrolní výbor Poslanecké sněmovny. Na přípravě této předkládané novely Ministerstvo vnitra spolupracovalo se zástupci úřadu a volá po ní samozřejmě i sektor neveřejný. Nyní projednávaný sněmovní tisk navazuje na materiály diskutované již v minulém volebním období z iniciativy tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny. Hlavním principem navrhovaných změn je posílení kolektivního prvku ve vedení úřadu a za tímto účelem je navrženo vytvoření kolegia úřadu jakožto vrcholného orgánu úřadu složeného z předsedy i členů úřadu. Kolegiu úřadu jsou vyhrazeny důležité kompetence v oblasti koordinace dohledové činnosti úřadu. Ústřední manažerská role předsedy, který stojí v čele úřadu, řídí jeho činnost a považuje se za služební orgán, ale zůstává zachována. V návaznosti na to jsou navrhovány změny směřující ke zpřesnění postavení členů a předsedy úřadu při dohledové činnosti, kterou by na určitém úseku působnosti úřadu nejen řídili, ale též dohled vykonávali. Posílení transparentnosti a efektivního chodu úřadu při dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a financování volebních kampaní obecně lze považovat za velmi důležité, a proto si vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo.
Děkuji panu předkladateli. Nyní tedy otevírám rozpravu, do níž se přihlásila paní poslankyně Pokorná Jermanová a páni poslanci Babka, Jáč a Heller. Nyní je přihlášena s faktickou poznámkou paní poslankyně Mračková Vildumetzová a následuje ještě s přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím, vaše dvě minuty.
Jsem moc ráda, že pan Jakub Michálek tento pozměňovací návrh předložil, protože musím říct, že při projednávání v prvním čtení jsem vnímala, že k tomu dáváte negativní stanovisko.
Z toho vychází i všechny ty pozměňovací návrhy, o kterých budeme dnes hlasovat. Není tomu tak, naopak si myslím, že Ministerstvo kultury ho zpracovalo kvalitně a zcela na hranici toho, co je možné, jak je možné této skupině lidem pomoci. Tento návrh ostatně podpořila i Asociace malých a středních podniků a živnostníků, takže je skutečně po něm i poptávka. Děkuji za pozornost.
Nyní je tedy přihlášen pan poslanec Babka a následovat bude pan poslanec Jáč.
Ten proces byl přerušen, my jsme na něj navázali a paralelně ke všem pracím skutečně vzniká tento projekt, vznikl tento zákon. Není to žádný masivní vzniklý úřad. Je to skutečně spíše organizační změna, kdy dojde ke koncentraci důležitých agend, které v tuto chvíli jsou roztříštěné a bez institucionálního ukotvení je řídí mezirezortní RVIS, což, jak se ukázalo, není postačující. Ve srovnání se zahraničím by pak DIA měla být malá a úsporná. DIA je z mého pohledu investice, která se skutečně vrátí. Zmínil jsem datové schránky, zmínil jsem registry, zmínil jsem CzechPOINTy. Výsledná úprava z ÚPV je obecně přijatelným kompromisem a já bych chtěl poděkovat Markovi Bendovi, který tento kompromis pomohl zprostředkovat.
Prosím, máte slovo. Máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavně-právní výbor na své 15. schůzi dne 5. října 2022 přijal toto usnesení:
Zahajuji obecnou rozpravu a s přednostním se hlásí pan zpravodaj.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom krátce zareagovat na slova pana ministra a na nějakou debatu, která vznikla v minulých dnech na tiskové konferenci Pirátů a na Twitteru. Ale my opravdu neházíme - a já bych poprosil pana kolegu Michálka, prostřednictvím předsedajícího, aby toto už neříkal - my opravdu neházíme klacky pod nohy. Já už jsem v prvním čtení několikrát vyjádřil, jak se koncepčně neshodneme, proč se neshodneme, předložili jsme věcné argumenty. Jak říkám, mohl bych tu půl hodiny mluvit, nemuseli bychom to doprojednat, ale nechci to dělat. Je to váš projekt, se kterým jste přišli vy jako koalice, my respektujeme 108 hlasů. Prostě se na tom neshodneme, takže vám to tady projde, ve třetím čtení vám to projde a můžete si to realizovat, a uvidíme za několik let, kdo měl pravdu.
Podle stávající úpravy je potřeba, aby zakladatelé kapitálové společnosti nejprve se sešli s notářem, poté ohlásili živnost u živnostenského úřadu, pokud chtějí podnikat živnostenským způsobem, a teprve poté opět s notářem dokončili zápis společnosti do obchodního rejstříku. Navrhuje se také další snížení administrativní zátěže zakladatelů společností, kdy napříště nebude nutné dokládat některé údaje duplicitně jak při zápisu společnosti do obchodního rejstříku, tak při ohlášení třeba živnosti živnostenskému úřadu. Například první důvod užívání prostor, v nichž bude mít společnost sídlo, a podobně. Návrh zákona dále obsahuje změny navazující na poznatky v praxi v oblasti fungování veřejných rejstříků. K návrhu byly uplatněny čtyři pozměňovací návrhy, s nimiž Ministerstvo spravedlnosti jako předkladatel souhlasí.
Také děkuji a nyní otevírám rozpravu, do které nevnímám žádného přihlášeného. Jenom tady slyším ze sálu dotazy, ve třetím čtení zpravodaj v tom úvodu není, stanoví to jednací řád.
Novela tedy v některých případech umožní například sepsat společenskou smlouvu společnosti, aniž by bylo nutné se fyzicky dostavit k notáři. Důvody nezpůsobilosti jsou trojí: zakládá je rozhodnutí českého nebo zahraničního orgánu veřejné moci, zakazující dané osobě výkon funkce, dále jsou to důvody související s insolvenčním řízením nebo důvody spočívající v odsouzení za vybrané trestné činy. Klub SPD je pro digitalizaci státní správy, proto náš klub tento návrh podpoří. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji a ještě jednou se rozhlížím, zda je zájem o vystoupení v rozpravě? Není tomu tak. A optám se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj nikoli, pan ministr nikoli. Já tedy nejprve poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, aby poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a aby nám před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Děkuji, paní předsedající. Myslím si, že teď to bude velmi hladké.
Děkuji, zazněl tedy jasný návrh procedury. Není tomu tak. Takže zahajuji hlasování o předneseném návrhu procedury. Procedura byla schválena. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji, paní předsedající, čili budeme pokračovat podle schválené procedury.
Zahajuji hlasování. Návrh byl schválen. Prosím.
Děkuji. Druhým bodem procedury je pozměňovací návrh Stanovisko výboru je doporučující.
Zahájila jsem hlasování. Optám se pro pořádek, zda není nějaký jiný návrh ke změně procedury?
Stanovisko garančního výboru je doporučující, tedy souhlas.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Prosím.
Stanovisko výboru pro veřejnou správu je doporučující, tedy souhlas.
Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Prosím. Pan ministr? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Poněvadž bylo o všech návrzích hlasováno... Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Oba jsou přítomni.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jde o další z norem, které mají adaptovat nařízení Evropské unie, ale kromě toho přináší celou řadu důležitých pozměňovacích návrhů. Celkově se tímto krokem podaří adaptovat šest nařízení Evropské unie, kdy u řady z nich se už naplnila lhůta pro adaptaci v českém legislativním prostředí. Předně se jedná o pozměňovací návrh obsažený v usnesení hospodářského výboru, jehož cílem je zmírnit právní úpravu provozování a řízení bezpilotních systémů v rámci spolku. A myslím, že v tomto případě se opravdu i po intenzivní práci šéfa hospodářského výboru Ivana Adamce podařilo najít shodu, která je užitečná pro české prostředí. Tady nám jde o to, snížit zbytečnou administrativu, byrokracii, zbytečná jednání, která pak zatěžují dopravce i samotné letiště. Dalším bodem je zpřesnění právní úpravy pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému a konečně rozšíření možnosti odchýlit se při létání hasičských bezpilotních letadel od pravidel létání, a to i pro případ plnění jakéhokoli úkolu Hasičského záchranného sboru České republiky.